A pan ministr zdravotnictví to, že nedostatek léků je, ví od léta a začal to řešit v půlce prosince. A vyřešené to pořád není. Ty důvody jsem tady řekla. To je absolutně nedostatečné. Vláda, celá vláda.
A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil.
Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Vondráček, následuje pan ministr Válek.
Já jsem váhal, jestli vystoupit, protože debata, co bylo v minulých obdobích, nás asi moc nikam neposouvá. Ale zjistíte, že jsme schvalovali celkem běžně. A za druhé. My jsme měli 121 nebo kolik senátních vratek. My jsme ztratili hrozně moc senátního času tím, že nám jinak složený Senát běžně vracel zákony. To v tomto volebním období nenastává. Já vás jenom chci potěšit jednou historkou veselou, protože když byla předchozí vláda a bylo hlasování o nedůvěře vládě, tak bylo grémium a my jsme se nějak dohodli, že tedy budeme dělat ten zip, že ho umožníme. Vždycky jeden opoziční, jeden koaliční. Bylo dohodnuto, že první vystoupí opoziční lídr, což je současný premiér Petr Fiala, po něm vystoupil tehdejší premiér Andrej Babiš a pak se mělo střídat. A protože my jsme tenkrát udělali to co vy, také se ti naši ministři přihlásili první. Takže šli dva naši. Jak je možné, že vystupují dva za ANO po sobě? Tak já vám jenom připomínám, že jestli funguje demokracie, tak příště budete třeba v opozici vy, pak se to zase vystřídá. Tak prosím vás, na to pamatujte, nenechme se do toho zatáhnout.
To snad ani nebudou... Druhá věc, co řeším, tak je náhradní termín zdravotního výboru. Nicméně teď chci, aby to bylo pravidelně, takže hledám další termín. Vždycky se tady objevím. V každém případě si myslím, že nemá smysl, abych znovu a znovu opakoval, že jsme reagovali včas. Tak já vím, že to tak nemyslíte, vaším prostřednictvím, já to také tak nemyslím, ale nepřehánějme to. To určitě není začátek letošního roku. Prostě tak to je. Vy to víte, já to vím. Já vám pak rád předám všechny ty doklady, kdy jsme co objednávali.
Vracíme se k rozpravě, do které je nyní přihlášen pan ministr Balaš s přednostním právem. Než se dostaví k pultíku, načtu omluvu pana ministra Rakušana od 16.45 do 17.40 z pracovních důvodů. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, asi vyslyším přání Marka Bendy a nebudu mluvit dvě hodiny. Spíš to vezmu telegraficky a budu se zabývat možná ani ne tím, co ministerstvo dělalo a dělá, co hodlá dělat, ale ono se to prolíná, takže není to nic tak mimořádného. A jenom bych chtěl na úvod říct, že ta doba skutečně byla těžká, že děti v našich školách psychicky strádají. Tak v současné době připravuje ministerstvo dlouhodobý záměr vzdělávání a stanoví základní priority. V rámci toho se zabýváme otázkou jednotných přijímacích zkoušek a jejich digitalizace také, což si myslím, že je velmi důležité a že jisté problémy v tom systému existují. To, na čem jsme se nedávno shodli, a to je zase otázka, která je velmi důležitá nejenom pro naše děti, ale pro osud České republiky, je otázka odborného vzdělávání, tedy jak na středních odborných školách, tak na vyšších odborných školách. Jsem rád, že ta shoda panuje nejenom mezi vládou a zaměstnavateli, ale že to podporují také zaměstnanci a jejich zástupci. Vy jste se ptali, jak je to s podporou vědy. Tak nepochybně ta internacionalizace vědy v České republice postupně probíhá.
Děkuji. Prosím s faktickou poznámkou o vystoupení pana poslance Maška, poté vystoupí pan poslanec Babka. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Babka je přihlášen k faktické poznámce, poté pan poslanec Exner. Prosím, máte slovo.
Já už jsem to tady říkal včera, ale nedá mi to zopakovat znovu.
Nyní s faktickou vystoupí pan poslanec Exner, poté pan poslanec Králíček.
Aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Jinak k panu Maškovi, můžeme se sejít nad zápisem, já jsem tam úplně ta slova neslyšel, jak to říkáte vy, myslím si, že to tak úplně nebylo. A myslím si, že banner na Ministerstvu vnitra nebyl žádná hrůza, mně se taky líbil a myslím, že vyjadřoval docela dobře náš názor.
Nyní pan poslanec Králíček s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo.
Já bych chtěl reagovat na pana poslance Exnera. Nicméně směrem k panu poslanci Výbornému, který tu bohužel není.
Nyní pan poslanec Vondráček s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Flek. Prosím, máte slovo.
Velice stručná reakce na pana kolegu Exnera, který nás vyzval, jestli by nebylo lepší si vybrat nějaký vážnější důvod pro svolání schůze k nedůvěře vládě. Dostal jsem jednu arogantní odpověď na svoji interpelaci od ministra vnitra, který tam nebyl. A to je i odpověď na to, co tady říkal kolega Milan Brázdil. To není dezinformace, co šíří kolega Exner. To je předpřipravený narativ.
S faktickou pan poslanec Flek, poté pan poslanec Mašek.
Ono to svůj účel splnilo, protože pokud si to trošku rozebereme, aktivní zálohy pomáhaly policii v hlídání hranic hlavně u nás na jižní Moravě. A nachází nové trasy. A my víme, že se snaží dostat do Evropy. Ale už to není přes Českou republiku, a to díky hlídání těch hranic. Hlídka tam byla aktivní jak ze strany armády, tak samozřejmě ze strany Policie České republiky. My opravdu ve STANu nejsme loutky. Oni se snaží argumentovat tím, co se za nás - a možná i tím vnímáním okolí - mohlo povést rezortům ministerstev Petra Fialy. Není to pravda. Opravdu, jak vidíte, já se snažím mluvit úplně bez papíru a snažím se reagovat na ty věci, co tu zaznívají. A mí kolegové jsou na tom stejně.
A další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Králíček. Prosím.
Pane předsedo, prostřednictvím paní předsedající, ale vždyť přece vy tvrdíte, nebo vy omlouváte to, že jste nám neschválili pro nás zásadní body, které se týkaly energií, léků a dalších, tak to omlouváte tím, že jste schválili navrhovaný bod Patrika Nachera a dalších ve druhém čtení. A já jsem rád, že se Martin Kolovratník omluvil, že ukázal, že my se opravdu omluvit umíme.
Již nemám evidovanou žádnou faktickou poznámku. Omlouvá se paní poslankyně Mračková Vildumetzová od 18.50 do 23.59 z rodinných důvodů. Pane poslanče, prosím.
Byla tam tato věta - cituji: "Jsme ve válce. Je to útok proti svobodnému světu. Narativ "jsme ve válce" se od té doby začal používat úplně běžně, v každém diskusním pořadu. To není žádné strašení nikým jiným, ale pouze vámi jako vládou. Tak doufám, že jste se tenkrát ohradil úplně přesně, jako jste se třeba ohradil teď, u nějakých billboardů.
Díky za dodržení času. Prosím, máte slovo.
Přeji dobrý den. Ale navázal bych tady na to strašení. Řada lidí u nás je vystrašena, když se podívá na svoji mzdovou pásku. A bylo by dobré, když máte konkrétní jakýsi příslib, tak aby tento příslib byl v průběhu těch čtyř let splněn, tak jak jsme to udělali my.
Zdravím, kolegyně, kolegové, přeji hezké odpoledne. Pan ministr Balaš bude chtít reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Já jsem to svoje úvodní vyjádření trošku zkrátil, zapomněl jsem na ten zákon o pedagogických pracovnících. Ale na druhou stranu je třeba také vidět, že existují stejné školy, které učí úplně stejný okruh dětí nebo studentů, a na jedné mají dvojnásobné platy než na té druhé. Takže to není jenom otázka podfinancování. Já vám uvedu příklad právnických fakult, pražské a brněnské. Učí téměř stejný počet dětí totéž a v Brně mají dvojnásobné platy. Takže to je ještě otázka vnitřního nastavení a fungování té které univerzity. S faktickou se přihlásil pan poslanec Rais, a než mu udělím slovo, přečtu omluvy. Prosím, máte slovo.
Ono to tak samozřejmě úplně pravda není. Ty údaje jsou zdrcující. Teď ten zákon, o kterém jste hovořil, o akademických pracovnících, tam dává zase jakési solidní záruky přes třídní učitele a podobně. Čili ty nůžky se otvírají mimořádně.
Děkuji. Pan ministr chce reagovat s faktickou poznámkou. Takže určitě nějaké rezervy tady jsou, a jak jsem říkal, posbírali jsme data, tu otázku budeme řešit. Takže rád budu spolupracovat. Děkuji, pane ministře. A nyní se vracíme k řádně přihlášeným do rozpravy.
Děkuji moc. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci svého vystoupení bych chtěl primárně vyjádřit důvody, proč dnes budu hlasovat proti návrhu na vyslovení nedůvěry vládě a naši vládu tak v jejím dalším setrvání podpořím. Prvním z těchto důvodů je potřeba, aby zejména v této době měla Česká republika stabilní vládu, která se opírá o dostatečnou většinu v Parlamentu a zároveň se skládá z premiéra a ministrů, kteří unesou i nepopulistické rozhodování na svých rezortech.
Takže jsme zase celé dopoledne slyšeli samochválu našich ministrů, jak se co podařilo. Ale to bylo. Teď jsou opravdu nespokojeni, nechtějí tuto vládu, a proto tu jsme.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Mašek. Připraví se paní poslankyně Hanzlíková. Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se obrátila na pana kolegu Letochu, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně. On tady řekl, že u našich občanů opozice vyvolává strach. Tato vláda valorizaci důchodů pouze realizovala, je daná zákonem. Jinak tato vláda nechala půl roku obyvatele, ty nejchudší a nejzranitelnější cílové skupiny, bez pomoci. My jsme tady několikrát interpelovali, chtěli jsme to zařadit jako body, ale koalice nás neposlouchala. Navíc vláda nechala ty lidi tak dlouho bez pomoci, že v podstatě do chudoby upadá i střední třída. Já opravdu neznám jinou vládu, která by cíleně a zásadně zvyšovala skupinu lidí závislou na sociálních dávkách.
Také děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Lang, připraví se pan poslanec Letocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
On je prostě stanař.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou je přihlášen pan poslanec Letocha, připraví se pan předseda Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Bylo těch příspěvků na mě tolik, takže doufám, že většinu z nich zvládnu okomentovat. Tak prvotně - já nemám rád, když tady říkáme, že se neposloucháme, protože chápu, že v kontextu toho, co tady člověk řekne, tak občas si někdo něco domyslí a ta fantazie funguje. Například že jsem řekl "obava z války". To tady v životě nepadlo a to je to, co tady v tuto chvíli opozice živí. Takže o tom to je. Jsou tady prostě úspěchy, které našim ministrům nemůžete vzít, i kdybyste tady křičeli sebevíc.
Ale vy jste prostě jeli zákon o České televizi. Kdyby to byl nějaký důležitý zákon, který by byl pro naše lidi potřebný nebo který by změnil nějak jejich situaci, tak bychom se asi pro toto nerozhodli. A stačilo opravdu málo. To se nestalo. Takže i proto já zde vystupuji s tím, že jsme svolali, a já jsem ráda, že každý z našich poslanců tady může promluvit, má neomezenou dobu. Pak si to odhlasujete, že nám neschválíte program, a jdeme zase pěkně všichni domů s tím, že žádný z poslanců za svůj region, za své občany, kteří je volili, kteří chodí do jejich poslaneckých kanceláří a říkají jim své problémy, nemůže tady vystoupit a něco říct. Takže ty důvody jsem tady řekla, proč lidé vládě nevěří. Znovu zdůrazňuji, že ne všichni občané. Samozřejmě máme tu i příznivce této vlády, tak to prostě je. A nejsou to tedy jenom důvody ekonomické. Protože milá vládo to, že se nebavíte s námi, by nám možná tak nevadilo.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. První se přihlásil pan poslanec Kaňkovský. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já velmi oceňuji to, že paní kolegyně Pastuchová tady mluvila věcně, klidně. Ale jedné věci se přece jenom dotknu. Nebudu teď polemizovat o tom, kolik prostoru tady dostávala opozice v minulém volebním období. Ano, čas od času, a to zdůrazňuji, čas od času jsme ten prostor dostali, a pak jste nám zamítali jeden zákon za druhým. Ale čas od času se také stalo, že některý opoziční návrh prošel, a také jsme na některých věcech spolupracovali a to velmi oceňuji. Ale jedné věci se musím dotknout a to je ten stav zdravotnictví. Vy jste tady zmínila některé problémy, se kterými se teď opravdu potýkáme. A tady ale se musím ohradit. To si myslím, že fér není. Tuto svoji interpelaci jsem v tom minulém volebním období opakoval. Pan ministr Vojtěch bohužel na tuto interpelaci nijak prakticky nereagoval. V lednu 2020 jsem interpeloval pana ministra Vojtěcha ohledně nedostatku stomatologů. On odpovídal velmi věcně, klidně, nicméně v podstatě jediným trumfem, který tady řekl, je, že podpořilo Ministerstvo zdravotnictví něco kolem 20 stomatologických ambulancí v České republice, což znamená, když si to přepočítáme , zhruba podpořil jednu stomatologickou ambulanci na jeden kraj, bohužel.
Další s faktickou poznámku je přihlášen pan poslanec Horák a připraví se pan poslanec Mašek.
Dobrý večer. Já bych také chtěl reagovat na paní předřečníci. Nejvíc v Kypru, Itálii, Portugalsku, v Pobaltí, je to taky tak. A neříkejme, že jako v Česku je to řešeno nejhůře.
Děkuji za dodržení času a další je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek. Připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Další je přihlášená paní poslankyně Mračková Vildumetzová, připraví se pan poslanec Kaňkovský, s faktickými poznámkami.
Děkuji za slovo. Já určitě také na pana poslance Kaňkovského, prostřednictvím paní předsedající. Víte pan ministr zdravotnictví je zrovna ten z těch, který tady včera sice vystupoval, ale nemohli jsme reagovat na to, co tady říkal. Ale že jsem to říkala jenom na tom Radiožurnálu, že jsem to neřekla jemu! Je to vůbec normální, aby toto řekl pan ministr zdravotnictví? Oni neví, jaké jsou stavy léků v nemocnicích a v lékárnách? A že se situace vyřeší, nebo že je prakticky vyřešena? A když si to vydělíme v rámci sítě lékáren, která je v České republice, tak to vychází na tři kusy balení penicilinu do jedné lékárny! Myslíte si, že to je dostatečné? Myslíte si, že pan ministr zdravotnictví, který tady teda není, ale na Facebooku je aktivní, tak já bych mu doporučovala, aby především sháněl ty léky, řekne na tiskové konferenci v pátek, že začal nedostatek léků řešit v polovině prosince. Pak se dozvím, že to je celoevropský problém. A kdo měl to předsednictví v rámci EU?

Pak to byla celá právní úprava sankčního zákona z dílny Ministerstva zahraničí a mnohé další.

Aktuálně ten materiál je trochu revidovaný. a koneckonců i na revizi krizové legislativy. Jde třeba o to zrušení povinného účtování a danění v korunách.

Máte slovo, pane ministře.